Myslím si, že to bylo opačně, protože vládní návrh obsahuje celkem 23 konkrétních kroků. Velmi dobře vydiskutovaných konkrétních kroků jak legislativního charakteru - to jsou ty dva zákony, které jsem zmiňovala -, tak nelegislativního charakteru. Je tam v tom nelegislativním balíčku obsažena zejména systémová sociální práce na obcích. Je tam i navýšení částek nezabavitelného minima. Protože se skutečně domnívám, že to je ten správný funkční přístup. Pomoci těm, kteří pomoc potřebují a měli by dostat férovou šanci se ze svých problémů vymanit, ale zároveň očekávat, že budou své problémy aktivně řešit. To znamená ještě jednou - vybalancování práv a povinností. Poslední věc, kterou bych k těmto návrhům chtěla říci, povinná školní docházka a odebírání dávek na bydlení, pokud nebudou děti chodit do školy. Já si myslím, že bychom měli nechat emoce stranou a zamyslet se nad tím, jestli současná situace, kdy tyto děti do školy nechodí a vycházejí ze základní školy negramotné, jestli je vyhovující. A logicky také, pokud nebudeme problém vyloučení a chudoby přenášet z generace na generaci, tak budeme mít větší šanci obchodu s chudobou učinit přítrž. Považuji to za velmi závažný problém. A pevně doufám, že se věcně shodneme na těch návrzích řešení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mám pocit, že už prostě docházejí argumenty, tak se tady začíná stříkat populismem, ale ten populismus vlastně vzrostl přes tu trapnost, která se tady opravdu odehrála. Není to pravda.

A my jako KSČM nebudeme podporovat špatně napsané zákony! To po nás nechtějte!

A tohle opravdu já nemůžu brát!

Já jsem od roku 2015 přivezla do Mostu a do Ústeckého kraje dvakrát výbor pro sociální politiku, přivezla jsem tam výbor pro zdravotnictví, přivezla jsem tam pana premiéra. Ale výsledek je aspoň to, že máme od Ministerstva pro místní rozvoj hodnotové mapy a v souladu s tím se připravil zákon o přídavku na bydlení, který KSČM plně podporuje. Třeba v Ústeckém kraji byl několikrát.

Vám přijde zcela normální, že bychom měli této situaci neustále přihlížet? Tak my říkáme ne! Ať je to v tom, že budeme plnit klasické věci, které plní ostatní rodiny.

Chybí mi ale soulad dalších ministerstev.

Prostě zatím zafungovalo jenom MMR a MPSV.
Dobrý den, dámy a pánové. Návrh by tedy tento proces značně zjednodušil. Občan by nemusel čekat na ohlášení a to by bylo zpracováno tedy automaticky. Takže ještě jednou, prosím o podporu tohoto zákona.
S přednostním právem nyní pan předseda klubu SPD Radim Fiala.
Myslím si, že je to skvělý počin pro podnikání v České republice. A nejenom proto je potřeba udržovat podnikání v České republice. Věřím, že tato doba už je dávno pryč. Zatím podle stávajících statistik bohužel opak je pravdou. Počty podnikatelů, jak těch malých, drobných, středních, tak počty zaměstnavatelů se neustále snižují. Hlavně počty zaměstnavatelů se snižují přímo dramaticky. Ale řekl bych, že jenom toto nestačí. Máme EET, kontrolní hlášení, další věci, které podnikatel musí dělat. To není tak, že by se to udělalo samo a vyplnili jste nějaké kontrolní hlášení. To všechno musí dělat lidé, kteří tomu rozumí. A jestli se nám podaří prohlasovat tento zákon, tak pojďme pokračovat v té byrokratické zátěži. Děkuji za pozornost.
Ano, máme komplikované to, když se chce firma zrušit. Je to s tím, že neexistuje trh práce. Díky tomu, že neexistuje trh práce, tak samozřejmě zaměstnanci - někteří, aby to zase nebylo dané, že všichni jsou špatní - toho zneužívají a samozřejmě podle toho se chovají. A největší souvislost je těch 30 let, na čemž jsme pracovali.
Nyní s přednostním právem pan předseda Marian Jurečka.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych tedy reagoval na pár bodů, které zde zazněly. Musím říct, že shodou okolností tedy příští týden, myslím, máme hned výbor. Budeme tam navíc rozdělovat řádově 7 miliard korun. Pochopitelně pracuji s tím, co zde bylo. Nechci nic slibovat, ale v každém případě si troufám tvrdit, že tam vybojujeme o něco více. Já rozumím tomu, že vás nezajímá, jestli jsem byl v Německu nebo v Polsku. Asi to není teď na nějaký velký detail. Velký okruh Praha. Ano, tam se diskutuje více režimů. Mimo jiné, kdybychom možná měli už tu rekodifikaci, tak jsme se tomuto vyhnuli. Já jsem zde i v interpelacích nedávno zmiňoval ta data, která současně budou. Není fér, abyste mi říkal, že zde minule spadlo něco pod stůl, protože to nebylo proto, že mám dva resorty. To bylo proto, a několikrát to zde padlo, že zasedal Senát a současně zasedala Sněmovna. A já v dané chvíli mám na výběr. Buď si vyberu Senát, anebo si vyberu Sněmovnu. Já jsem požádal o to, a děkuji za to všem, že se to posunulo. Všechny body, které tady byly, jsem tady odpoledne poté zvládl. To znamená, to nebylo dáno tím, jestli mám více nebo méně zákonů. Informaci nemáte správnou. Následně už to nedělal Rowan Legal a je to i dohledatelné. Já nejsem žádný znalec toho, jakým způsobem má či nemá končit ministr. Nevím, jestli tam byl tenkrát pan ministr Stanjura nebo ještě jeho předchůdce, ale to teď opravdu nevím, říkám to politicky, ale plus minus osm let, kdy toto tam poprvé bylo aplikováno. Následně se to neaplikovalo. Čili o nic se nepřišlo, nic se nestalo. V tom daném měsíci se to zvládlo. A nechci teď říkat, kdo tam udělal chybu.
Děkuji.
Já jsem prosil pana ministra, aby nevystupoval. Ještě ho interpeluje vládní poslanec, pan poslanec Chvojka. Na to máme čtvrtky. Když už tedy, tak ať to pan ministr nemá tak jednoduché, tak za prvé, za mě žádná taková praxe s pracovní smlouvou nebyla. Nikdo normální to nemohl myslet vážně. Takže nevím, co před osmi lety, ale v roce 2003, než já jsem byl ministr, tak jsme to neaplikovali, protože mi to nikdo neřekl. To ještě neplatil služební zákon, to by možná ještě šlo. Ale to jsou ti manažeři, kteří byli najati premiérem, kteří pak jsou dva měsíce na překážkách, když není ministr. Pan premiér a ministr Ťok slíbili hejtmanům a starostům, že se mýto na jedničkách nebude vybírat, respektive, že bude nulová sazba. Co s tím uděláte, pane ministře? Řeknete, že to byla lež? Nebo že to vyšumělo? Nebo co se s tím stane? Jasný veřejný slib, dokonce memorandum, které bylo připraveno na předložení vládě, bylo připraveno, pak bylo z programu vlády opakovaně staženo. Takže to je přesně ono. Když mluvím s jednou skupinou, tak jim naslibuji, co chtějí slyšet. Když pak mluvím s druhou skupinou, tak zase řeknu něco jiného. Já myslím, že ty odpovědi, které předvádí dneska pan ministr, jasně ukazují, že jeden člověk nemůže řídit dvě ministerstva z časových důvodů. A můžete si říct, že budete pracovat 26 hodin denně. Ten úřad nepracuje 26 hodin denně, ti mají standardní pracovní dobu. I to je řešení. Je to o tom, že došli ministři. Ano, my dlouhodobě máme v programu sloučit ta dvě ministerstva. To je malá úspora. Takže opět, ta myšlenka není špatná, ale musí se dělat v kontextu. Ne že někdo zkazí zakázku, tak ji zruším. To není žádné systémové řešení. Navíc, teď se z toho trošku kroutíte, že nevíte, jestli to bylo podle zákona, nebo nebylo. Ale trestní oznámení podal premiér, takže minimální on má podezření, že se tam dělo něco nekalého za vašeho předchůdce. To fakt v tom žádné nevidím. Budeme slučovat ministerstva - Andrej Babiš. V pátek - to je nějaká bublina, Kremlík nebude náměstek. A tak je to jedno vedle druhého. Neberte nám čas.
To už tady celkem bylo zmíněno. Kdo z vás dá tu důvěru a bude chtít spolupracovat s firmou, která nemá účet a která nemá ani korunu garance? Ano, je tam napsáno obec. A pokud budete chtít zapsat sídlo firmy konkrétně, potřebujete k tomu souhlas majitele, což je zase praxe, která je používána i dnes, takže tam neušetříte vůbec nic. Děkuji za pozornost.
Pane poslanče, máte slovo.
To má zásadní dopady. Tady to má smysl. Právě například závěry této konference, nějaký sborník debat o tom, co se tam řešilo, tak to by mělo být diskutováno ve výborech.
Děkuji panu poslanci Dominiku Ferimu.
Tři nejvíce jmenované argumenty se týkaly dvou věcí: snížení nákladů v počátku podnikání a zjednodušení administrativy. To za prvé.
Další extrémní hendikep dětí nejen romských, ale z rodin sociálně nepřizpůsobivých je absolutně nedostatečné zázemí doma. I tady je třeba, aby sociální úřady měly páku na rodiče a donutily je, aby svým dětem poskytli zázemí, které jim umožní se na školu co nejlépe připravovat. A uznejme, že naším cílem přece není dostat rodiče za každou cenu do vězení, ale pravý opak, tedy motivovat je k řádnému životu a k tomu, aby své děti řádně vychovávali a vedli k povinnostem, k nimž v prvé řadě patří školní docházka. Z praxe opět víme, že na jednu stranu skuteční invalidé často po těžkých úrazech nebo po velmi těžkých chorobách, jako je rakovina, mají problém získat invalidní důchod a s tím potřebné sociální zabezpečení. Ale na druhé straně současný systém umožňuje, že máme velmi velké množství invalidů v uvozovkách, kteří jsou v produktivním věku a v městech se projíždějí v černých mercedesech a bavorácích. Zákon, který zavádí a zaručuje minimální důstojný důchod pro starobní a invalidní důchodce ve výši hranice chudoby, jsme již za SPD podali a čeká tady ve Sněmovně také na projednání. Samozřejmě pro starobní důchodce za zachování podmínky odpracovaných let a od základní částky výše zásluhově. A popravdě nevidím důvod, proč bychom ho neměli přijmout, protože si troufám tvrdit, že nikdo zde v této Sněmovně si, věřím, nepřeje, aby staří lidé, kteří celý život pracovali, nebo lidé, kteří jsou skutečně nemohoucí a invalidní, žili jako žebráci pod hranicí chudoby. Navíc jejich podpora formou sociálních dávek je nejen ponižující a nedůstojná, ale stojí další peníze, které místo aby je dostali potřební, vynakládáme na správu komplikovaného systému, na úředníky a byrokracii s tím spojenou. A to je fakt! To je fakt! My vám nabízíme řešení. Jinak jsem chtěl ještě tady dodat k tomu návrhu, že my jsme ten návrh konzultovali nejenom s profesionály, ale my jsme ho konzultovali s postiženými městy a obcemi, které nám poslaly dopis. Stejně tak si stěžuje město Bílina v Ústeckém kraji.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Pokračujeme faktickými poznámkami.
Návrhy tady v tomto ohledu nejsou, pokulhává to. Naopak my jako SPD chceme, aby byla státní správa digitalizovaná, abychom ušetřili jak občanům, tak státní správě, tak byrokracii. Když se podíváme do světového žebříčku, jak rychle se zakládají ve světě společnosti, tak Česká republika je na nelichotivém místě. Navíc je možnost také uhradit ten poplatek 500 korun kreditní kartou, takže není potřeba ani zbytečně někam docházet. A jsem zvědavý na to, kdo bude hlasovat proti, protože i v případném druhém čtení se dá udělat řada úprav tak, aby to bylo komfortní i pro ty, kteří nyní nesouhlasí.
Jsem nucen zareagovat na to, co tady tak jako nějak mezi řádky zaznívá, a sice že jsou tu nějací lobbisté, kteří chtějí jenom zachovat ten velký kšeft pro notáře. A není to vhodné i z toho důvodu, že to prostě neodpovídá realitě. Kdyby notáři měli takové ryto a takový kšeft, tak proč se sakra ty úřady neobsazují? Proč o to nikdo nemá zájem? To prostě neodpovídá realitě. Nějaká, řekněme, ekonomická udržitelnost notářských úřadů. A proto bychom s nimi měli o této věci debatovat. Skutečně ta registrace k DPH nás v těch žebříčcích stahuje trochu dolů. Ale říkat to, že se tu někdo snaží zachovat nějaký velký kšeft pro notáře, je prosím pěkně mimo.
Připraví se Tomáš Martínek.
Já jsem tady opakovaně navrhoval snížení zdanění práce, stejně tak hnutí ANO mělo v programu snížení daňového zatížení práce. Hlasů tady na to máme habaděj.
Nyní faktická poznámka Tomáše Martínka.
Například zítra zde budeme schvalovat v rámci projektu Moje daně můj původní návrh na prodloužení elektronické lhůty pro podání elektronického daňového přiznání, a tak dále.
Od 15 do 18 hodin se omlouvá z pracovních důvodů Josef Hájek.
Tak neuvěřitelně přesně jste ukončil projev.
Čistého času to bylo řádově několik málo hodin, než jsem ty úřady v rychlosti obešel. Využíváme moderních nástrojů 21. století. Je to hrozně fér a hrozně to zjednoduší podnikatelům život, když jim tato vláda na dalších 15 dnů bude zadržovat DPH! Ptali jste se těch podnikatelů, co na to říkají? Podívejte se na aktuální témata z minulého týdne! To vám přijde jako normální férové podnikatelské prostředí? Zadejte si do Googlu jednoduchý text, dejte si tam: Šikana ze strany finančního úřadu. No to mi tedy v pořádku nepřijde.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na dotazy nebo výpady pana Jurečky. A takhle přesně bláhový jsem před pěti roky šel k němu na ministerstvo, když byl ministrem, a málem jsem byl jím přímo vyhozen od kulatého stolu, že jsem si dovolil mu říkat, co se mi nelíbí v rámci některých jeho resortů.
To je naprosto jednoznačný fakt. A v této Sněmovně, kdo mě zná, tak ví, a jsou tady poslanci z minulého volebního období i poslanci, kteří tehdy byli v opozici, jsem nikdy nikomu neodmítl pomoc, pokud to bylo racionální a pomoci jako ministr jsem mohl.
Děkuji za slovo. Já bych ještě chtěl zdůraznit, že my jsme uspořádali seminář k této problematice pod záštitou hospodářského výboru, čímž panu předsedovi hospodářského výboru děkuju. Účastnili se ho i zástupci Ministerstva spravedlnosti, probírali jsme tam věci a určitě každý měl možnost se vyjádřit. A pokud tedy zvláště páni notáři mají problém s daty Světové banky, tak by to asi měli řešit se Světovou bankou, proč je tedy pomlouvá, když to jde správně. No nesmějte se! Ale důležité je, že můžete začít podnikat řádně, neobcházet to přes živnostenský list, i když vaše práce nemá charakter živnostenského podnikání, a podobně. Sídlo společnosti. Dále samozřejmě argument - nemáme garanci, tedy jistinu. Jestli to vám připadá jako nějaká jistina, která pokryje soudní spor a následné škody při opravdovém podnikání, ne při objednávce zmrzliny, tak to asi nepodnikáte příliš úspěšně. Protože jedna koruna asi těžko něco takového pokryje.
Je zjevné, že v ohrožení je nejen naše renomé coby spolehlivého a seriózního partnera, ale hlavně naše bezpečnost, protože potřeba modernizace armády je velmi akutní, a pokud do ní nebudeme investovat, ochota Aliance poskytovat nám jistotu bude klesat. Vím, že řada z vás si toho je vědoma, přesto bohužel návrh na zákonné zakotvení obranných výdajů ve výši 2 % HDP v minulosti schválen nebyl. Pokud to ale s obranou naší země myslíme vážně a pokud nechceme opakovat stejnou chybu z minulosti, ke které se ODS přihlásila, že to skutečně byla chyba, že jsme i my byli nuceni škrtat, a škrtali jsme právě na obraně, nechceme prohlubovat vnitřní dluh armády, který v současné chvíli má. A je skutečně nejvyšší čas na to, abychom dali jistotu, že se tak nestane, a to zvláště s ohledem na to, že vláda bohužel uhýbá ze svých závazků. Bez jistoty prostředků v potřebné výši bude naše armáda navždy jen kasičkou pro vládní populismus, a pro doby krize je to samozřejmě špatně. Děkuji vám za pozornost a za případnou podporu toho mého návrhu. Díky.
Konstatuji, že máme k rozhodnutí návrh kolegia politického grémia z rána, který přednesl pan předseda Poslanecké sněmovny. Máme před sebou návrh, který má vrátit proti tomu návrhu grémia do bloku zpráv na čtvrtek Zprávu o činnosti veřejného ochránce práv. Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo schváleno. Kdo je proti?